Garanční výbor doporučuje.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Jedná se o hlasování číslo 53, přihlášeno 179 poslanců, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Garanční výbor doporučuje.
Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Je to návrh poslankyně Nohavové a garanční výbor nesouhlasí, nedoporučuje.
Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Teď už nás čeká jenom hlasování o návrhu zákona jako celku.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji, pane předsedo. Takže tak jste to dopracovali.
Tak abych nebyl tak přísný. Pan ministr obrany Martin Stropnický je nejlepší ministr obrany za hnutí ANO. A proto je samozřejmě logicky nejlepší. Zase 4 miliardy. Jako všechno.
Děkuji, pane předsedo.
Pan poslanec Hájek, potom paní poslankyně Černochová.
Vážený pane předsedající, já už opravdu naposledy. Nicméně já nejsem žádný tady bodyguard pana ministra, určitě ne. Ale já tu realitu vnímám realisticky a pravdivě. To byla vaše ministryně. Ale každopádně kdybych já byl v kůži pana ministra, tak asi taky bych toto nechtěl zažívat. Na druhé straně pro mě vždycky nejcennější byl lidský potenciál.
Já jsem myslel tu funkci, ne ten samotný výkon té funkce. Ale tak děláte to dobrovolně a rád... Tak pokud se vás to srovnání dotklo, tak se skutečně omlouvám. Jenom jste se dívali. Ale - v příštím volebním období se, přátelé, zamyslíme a možná něco změníme...
On je přihlášen s přednostním právem, ale ty faktické mu neumožňují vystoupit. Tak jenom abychom byli féroví. Já jsem jeho přihlášku avizoval, ale nemohu ho pustit ke slovu, dokud nedokončíme tu sérii faktických poznámek.
Děkuji. Nemusí to hledat na internetu. Žádný takový neexistuje. Žádný takový nenajde. A k těm podmínkám, které pan ministr obrany měl, a k tomu, co tady říkal kolega Stanjura. Ano, pan Babiš říkal, že pan ministr ani ty koblihy nerozdává, že je k ničemu. Ale to já hodnotit nebudu.
Nebudu si hrát na politologa. Ten případ Andreje Babiše se rozšířil za hranice. Najdete to v Reuters, v Tageszeitung, najdete to ve Financial Times, takže se k tomu vyjadřují i světoví odborníci jako Karen Dondersová a další. A tam si přečtete třeba zrovna u téhle belgické expertky, že dnes - to je to vysvětlení toho, co je nedemokratické. Ona říká, že dnes společnost má moc zákonodárnou, výkonnou, soudní a média, jakousi čtvrtou moc, která je hlídacím psem ostatních mocenských sil. Je to otázka kontroly a rovnováhy mezi nimi. Aby takový systém fungoval, musí každá z těch sil se řídit sama a není možné, aby ji ovládal někdo jiný. V podstatě tím mizí důvod k existenci žurnalistiky a demokracie se hroutí. Takže to je to nedemokratické. Takhle prostě on nemůže fungovat. Mně tady ty dny připadají, že jsou zajímavé v tom, že se končí jedna velká legenda, nebo dokonce dvě. On tomu dlouho nevěřil. Tak bych mu teď poradil, aby se podíval do zahraničních novin. A podle toho, co děláte, soudí dokonce českou politiku. Vy jste projev české politiky. Možná v této zemi jste tvrdohlavě opakoval, že do politiky nepatříte, ale tam je to úplně jasné v těch článcích. Vy jste český politik a oni vás tam soudí jako někoho, kdo ukazuje, co je v české politice možné a jak se může český politik chovat. Pro ně prostě končí ta legenda o tom, že vy do politiky nepatříte. Tam to nikoho nezajímá. Tam se mluví o tom, že vy jste v podezření, že pobíráte nezdaněné příjmy. Experti mluví o tom, že je to zneužití smyslu dotací, které měly být určeny pro malé a střední podnikání. To znamená konec legendy pana Babiše, který není politik. A ne že jste mimo matrix. Tak dlouho jste nám tvrdil, že chcete bojovat s matrixem, až jste ukázal, že jste vlastně jeho původcem, protože v tom, co vytváříte, je systém. Vy nejste nějaké vybočení. To není nějaký náhodný zákon o střetu zájmů. To, co se ukazuje v posledních dnech, znamená, že vy tady jakýsi matrix přímo budujete. A pak je tu ještě jedna legenda, která si myslím, že by měla skončit, a kterou jsem rád, že tady ve Sněmovně můžu veřejnosti sdělit. Tady se dlouho tvrdilo, že je výhodné, když do politiky může vstoupit někdo, kdo je bohatý, zajištěný. Takový člověk určitě kradnout nebude. Tak já bych rád tady udělal jeden závěr, který mi připadá zřejmý z toho, co nám defiluje před očima. A tak si dovolím tvrdit, že když vstupují lidé jako vy do politiky, tak je v tom obsaženo obrovské nebezpečí. Já sám jsem říkal, že i člověk jako vy má právo být účasten voleb, být volen a máte právo dělat funkce. To jsem říkal, že vám to nelze upřít. Chtěl bych se obrátit na českou veřejnost. Přestaňte věřit tomu, že to, že je někdo zajištěn, znamená, že to je bezpečnější.
Prosím poslance, aby nepokřikovali z místa.
Proto bych byl rád, kdyby se Sněmovna dnes dohodla na tom, že pan Babiš nepatří do české vlády, a hlasovala pro to, aby z té vlády odešel.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V úvodu svého projevu bych rád poděkoval panu ministru Babišovi, že rozšířil moji sbírku dadaistických výroků. Prosím, abychom si to zapamatovali. Výrok "žádnou politickou moc nemám a nikdy jsem ji nezneužil" mi připadá skoro stejně dobrý jako výrok "žádné peníze jsem nikdy nevzal a ta částka také nesouhlasí". Pan ministr Babiš nás tady osočil, že mu strašně vadíme a že ho chceme dostat z politiky. To skutečně není osobní, jestli někomu vadí, nebo nevadí Babiš. O tom jsme hovořili při jiných příležitostech a na jiné schůzi. Nechci zkoumat, jakým způsobem vznikly a jak se dostaly na veřejnost. A je opravdu věcí policie, aby to důsledným způsobem vyšetřila.
Z tohoto pohledu jsou nejskandálnější manipulace a lži z veřejnoprávních médií, tedy z České televize a z Českého rozhlasu. Protože jediným účelem veřejnoprávních médií mělo být původně objektivní zpravodajství. To, co se děje v České televizi, to je na úrovni nejhorších časů husákovské normalizace. Loni jsme si chtěli zadat průzkum na téma vyváženosti zpravodajství České televize. Příznačné je, že ty agentury, které se tím zabývají, toto odmítly a mimo protokol uvedly, že jejich klientem bývá čas od času Česká televize, která si tím pojišťuje loajalitu, a analýza, která by pro Českou televizi dopadla samozřejmě tristně, by znamenala ztrátu bohatého klienta. I bez analýzy vám mohu za nás říct nějaká čísla. Kolikrát byl náš zástupce v Otázkách Václava Moravce mimo předvolební debatu? Nulakrát. To je velmi přesné číslo a lehce ověřitelné. Ve zpravodajství jsme sice párkrát byli, ale hlavně když se dalo téma zneužít k naší umělé skandalizaci. V hlavě se mi vybavuje opět velmi kulaté číslo. Vážené kolegyně a kolegové, média a jejich ovlivňování veřejného mínění jsou velmi zásadní a důležité téma, jelikož manipulace veřejným míněním občanů, kteří pak nemohou objektivně a kvalifikovaně rozhodovat, vyhovuje stávajícím elitám, které odmítají demokracii. Je mi jasné, že pokud chceme v republice zavést demokracii, pak musíme nastavit mechanismy, které nastaví velmi jasné a vymahatelné mantinely pro veškerá zpravodajská média, a to jak tištěná, tak elektronická, v tom smyslu, aby média musela informovat skutečně objektivně a pravdivě. Nejde o nic neobvyklého. Mediální rady jsou ve většině západních zemí. Etický kodex mimochodem před lety vypracovala sama Unie vydavatelů, jen ho později v tichosti stornovala, a závazná etická pravidla mají samozřejmě veřejnoprávní média. Je to hlídač, kterému zákonodárci nedali do huby ani jeden zub. Radní České televize otevřeně přiznávají, že Česká televize nemůže být objektivní, protože má nařízený úhel pohledu z Evropské unie. Ve studiu se střídají spřízněné duše, které dehonestují a pomlouvají vše, co nezapadá do jejich světonázoru, tedy do světonázoru, který u nás představuje pan Sobotka a v Evropě duchovní matka paní Merkelová. Samozřejmě nikoliv moje duchovní matka. Asi nikdo nepochybuje, že vedení strany ovlivňuje obsah Haló novin. Ano, a všichni to zároveň víme, protože tyto noviny jsou dnes jediné celostátní periodikum, které se otevřeně hlásí ke svému majiteli a politickému názoru, takže všichni víme, že jsou prosazovány názory KSČM. Problém tedy není to, že majitel ovlivňuje svoje médium. Problém je to, když to tají a když se médium tváří jako nezávislé, přitom je to ve skutečnosti naopak. A takové médium pak jen neustále obelhává veřejnost hrou na nestrannost. V naší republice neexistuje soud, který by dnes vymáhal alespoň základní dodržování pravidel, jako je nelhat a nemanipulovat. Dámy a pánové, řešme to. Na závěr mi dovolte jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, navrhnout usnesení, o kterém bychom hlasovali. Poslanecká sněmovna vyzývá předsedu vlády, aby dodržel své veřejné prohlášení o podání demise vlády, a žádá prezidenta republiky, aby v souladu s Ústavou demisi vlády přijal. Poslanecká sněmovna zve prezidenta republiky, aby na půdě Poslanecké sněmovny objasnil svoje postoje k ústavnímu řešení současné vládní krize.
Bude zřejmě vhodné potom v podrobné rozpravě se k tomuto usnesení ještě jednou přihlásit, a nejlépe v písemné formě. Nyní s řádnou přihláškou do diskuse vystoupí pan poslanec Karel Rais, kterému tímto dávám slovo.
Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych se nejprve vyjádřil k problematice korunových dluhopisů. Autor tehdejších daňových zákonů pan poslanec Kalousek obviňuje svého hlavního politického konkurenta z daňových podvodů. Daňová optimalizace je běžný nástroj, který používá každý i malý podnikatel. Je naprosto jasné, že Andrej Babiš a asi i stovky dalších podnikatelů postupovali v souladu s tehdy platnými zákony, jejich firmy měly možnost optimalizovat daňový základ a tuto možnost podnikatelé využili. Dovolte mi nyní, abych vás požádal o zamyšlení nad skutečností, proč nás lidi zvolili. Nejsem nejmladší a na náhody nevěřím. Mohu mít pochopení pro hysterii tradičních politických stran, jejichž preference se trvale propadají na historická minima. Nezpochybňuji právo nikoho změnit názor, ale ruku na srdce. Co si mám já, co si mají lidé, kteří nás platí, myslet o vývoji posledních dnů?
Srovnávám možná - možná - nesrovnatelné. Na druhou stranu, když si uvědomíte, jakým způsobem tehdy postupovalo státní zastupitelství, policie, de facto to zatýkání probíhalo v přímém přenosu České televize a jiných zpravodajství. Ano, museli bychom se jako Poslanecká sněmovna sejít, abychom hlasovali o vydání pana Andreje Babiše z důvodu jeho obvinění, že se dopustil trestného činu. Jak je možné, že policie a státní zastupitelství v tomto případě měří někomu jiným metrem? A ptáme se, kdo tedy bude tím policejním prezidentem. To se nás bojí? To se bojí našich dotazů? Proč tady nesedí pan premiér? Bojí se našich dotazů? Ano, beretta je také zbraň, Ivane Adamče. Ale tady to je zbraň, kterou nevím, kdo nabil. To jméno je známé asi nejenom sociálním demokratům, ale nám všem. Takže já skutečně chci být objektivní, nechci tady kritizovat pouze pana Babiše, že tady není. Skutečně bych velmi ocenila, kdybychom se tady dočkali v této kauze v brzké době nějakého vysvětlení, případně omluvy, že to tak není. A to vysvětlení klidně může být od toho, kdo to říká na té nahrávce, což je pan Babiš, nebo od pana premiéra Sobotky, protože asi není veřejným tajemstvím, že s panem Radkem Pokorným má nadstandardní vztahy. Z veřejných zdrojů je také známo, že tato advokátní kancelář zastupovala český stát, a možná kdyby tady byl pan ministr dopravy Ťok, tak by mohl potvrdit obsah těch soudních sporů. Uvědomujete si, jakým způsobem tato kauza poškozuje nejenom tuto Sněmovnu, ukazuje na impotenci jednotlivých aktérů vládní koalice, neschopnost se dohodnout, přeměřování si svého ega, kterému z pozadí sekunduje bohužel pan prezident? Ale tady skutečně to vaše handrkování se, ty vaše urážky, ta vaše neschopnost vládnout poškozuje nejenom Českou republiku, ale i subjekty, které v ní působí, a to nejenom na území České republiky, ale i v zahraničí. Takže prosím, podám interpelaci na pana premiéra, jakým způsobem hodlá on v těchto věcech vystupovat, podávat nám vysvětlení, protože tady skutečně je to i jeho pravomoc, kterou má danou právním řádem České republiky, a měl by to být on, který by měl nechat zajistit nezávislé prošetření úniku informací bezpečnostními, zpravodajskými a dalšími kontrolními orgány České republiky, a samozřejmě společně s panem premiérem by na tom měl participovat i ministr spravedlnosti a ministr vnitra. Názor ministra spravedlnosti, když jsem tady mluvila o tom přejmenování hnutí ANO na SM, tedy sekta masochistů, tak to, co tady řekl pan kolega Pelikán, to jsme si snad zapamatovali všichni. Kolegyně a kolegové nejenom z ANO, opravdu vám přijde naprosto standardní, že něco takového řekne ministr spravedlnosti na půdě Poslanecké sněmovny?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Spíše budu jmenovat to, co vláda nesplnila ze svého programového koaličního prohlášení. Tím tématem, které trápí téměř jeden milion občanů České republiky. Nepřipravila nic k důchodové reformě. My jsme sice, a já jsem hlasoval také pro zrušení druhého pilíře, ale nějaká důchodová reforma nebo koncepce, to jsme tady slyšeli několikrát, předložena nebyla. Pan ministr Babiš, tak jak mívá ve zvyku, řekl: Ušetřil jsem 70 miliard. Tak v čem je ten úspěch? On to totiž byl naprosto jednorázový - ne naprosto, ale výrazně jednorázový přísun peněz z Evropské unie. Protože si ta vláda nevěří? Pan vicepremiér Babiš tady řekl, že chybu jsem udělal, že se s tím novinářem Přibilem sešel. Já vůbec nevím, kde to je, jak to tam vypadá, ani nemám tušení, kde se to v Praze nachází. Ale přece, to je jasná, to byla velmi správná otázka od kolegy Stanjury. Kdyby ho tak odmítal nebo bylo to tak zinscenované, tak bych pochopil, kdyby to bylo tady v prostorách Sněmovny, kdy se ten novinář k němu vetřel, nebo v nějaké restauraci. To je na pováženou. Tam bych čekal od pana vicepremiéra asi jinou reakci. Mně se to také nelíbí, že si politické strany najímají marketingové agentury. Asi víte všichni, že nepatřím do fanklubu pana Babiše, to mě z toho nemůže nikdo podezírat. Nicméně myslím si, že můžeme vyzvat k demisi, můžeme se k tomuto vyjadřovat v rámci tohoto volebního období, ale teď ať se na mě kolegové z opozice nezlobí, ani pan ministr Zaorálek, který to myslím řekl, že nepatří tam do politiky pan ministr Babiš, tak o tom by se měli přece jenom asi vyjádřit voliči, to se na mě nezlobte, kolegové, tohle právo bych jim určitě neubíral. Až skončí tohle volební období, ať skončí v řádném termínu, nebo - já to nepředpokládám - v nějakém předčasném termínu, tak by si tohle měli rozhodnout voliči a neměli bychom my jako Poslanecká sněmovna někomu říkat, kdo kandidovat může, kdo nemůže. Ostatně proto jsem také v roce 2012 vystupoval, zúčastňoval se a organizoval demonstrace proti bývalé vládě a bývalému systému, který tady byl. Netvařme se, že dříve bylo všechno správně a teď je to špatně. Nezlobte se na mě, já s tímto nesouhlasím. Ten politický marasmus, ten už tady existuje delší dobu. A proč v této Poslanecké sněmovně sedí zástupci hnutí ANO? Protože jsou jakoby protestním hnutím. Já dříve za Úsvit, nyní nezávislý, také jsem nesouhlasil s tím, co tady bylo. A netvařme se tedy, že až nyní je všechno špatně. Pan premiér vlády chce nyní odvolat Andreje Babiše. Budu pouze opakovat, ale já to pro úplnost zopakuji. Téměř všechny skutečnosti, a ty nové kauzy, ty to zase tak zásadně nemění, byly známy dříve. Bylo by spravedlivé, kdyby současně pan premiér Sobotka řekl: Ano, já jsem způsobil tuto chybu, já jsem neměl pana Babiše jmenovat nebo navrhnout na vicepremiéra vlády a ministra financí.
Již je zde přítomen pan ministr obrany a my můžeme pokračovat.
A myslím si, že to zajímá voliče, tak ať si také všimnou, kdo tady v té vládní řadě sedí a nesedí. K tomu, co je vlastně předmětem této schůze. Provokace na pana Babiše, novináře Přibila. Neznám toho člověka, nevím, jaký je, ale už jsem to tady zmiňoval.
To je nezávislá rozhodovací instituce požívající zhruba téměř stejné ochrany jako soudy. Je to totéž, jako kdybyste se snažil - doufám, že to neděláte - ovlivnit jmenovací proces soudců nebo funkcionářů jednotlivých soudů. Je to prostě něco, co už samotné stačí na diskvalifikaci politika.
Děkuji.
Děkuji za pochopení. A pro dehonestaci svých politických soupeřů.